Prosím, vaše dvě minuty.
Reaguji na vás, když říkáte nesmysly. Řekla jste něco, co není pravda, tak se nemůžete divit, že na to zareaguji, protože vy jste mluvila úplně o něčem jiném. Já ji neoslovuji! To je, jako jeden mluví o hruškách a druhý o mrkvi. Tak to je asi stejná logika. Navíc paní Mračková Vildumetzová tady hovořila o tom, že zavedla EET minulá vláda. Byla to ta Sobotkova, jak řekla správně kolegyně Peštová. My když jsme byli v Sobotkově vládě, tak jsme chtěli po ministru financí, který nám nikdy nebyl schopen dát relevantní informace o tom, kolik to vynese. Ten přínos na ekonomické stránce je dosti pochybný, nikdy nebyl relevantně dokázán, že to mělo efekt. To znamená, my jsme v tomhle konzistentní a na rozdíl od vás jsme neporušovali koaliční smlouvu.
Děkuji za dodržení času.
Děkuji za slovo. Já mu znovu doporučuji, aby si prostudoval to programové prohlášení. Já jsem tady pouze řekla, že jestli má někdo v programovém prohlášení, že bude bojovat s šedou ekonomikou, tak jsem přesvědčena o tom, že právě boj s šedou ekonomikou bylo zavedení kontrolního hlášení a zavedení EET. Ano, omlouvám se, že jsem řekla minulou vládu, že jsem neřekla Sobotkovu vládu. A protože teď máme díky této vládě tak vysokou inflaci, která nám šplhá k 15, 16, 17 procentům, tak by ten příjem v rámci EET byl ještě vyšší. A když za mnou chodí pan Lochman, který mi říká a ukazuje mi úžasný graf, jak se snížily ceny v rámci benzinu a nafty, tak on asi nechodí mezi lidi. Ale opravdu vy v tuto dobu, v tuto těžkou dobu, tady předložíte něco, co mělo příjem do státního rozpočtu a co mělo rovné podnikatelské prostředí.
Děkuji za dodržení času. A zatím se tedy objevila smršť sedmi faktických poznámek, kde jako první je přihlášen pan poslanec Pavel Bělobrádek, poté se může připravit paní poslankyně Margita Balaštíková.
Děkuji za slovo. K paní Mračkové Vildumetzové, prostřednictvím paní předsedající. Takže vy jste řekla tezi a proti ní jste řekla antitezi, přitom ta teze nebyla podložena tím, co říkal pan kolega. Takže to je první věc. Já jsem to tady vysvětloval. A začnete, že tady někdo řekl něco, co nikdo neřekl, a to zpochybníte. To nemá žádnou logiku! A já už pak přestanu vystupovat, protože některé věci musí člověk vzít tak, jak jsou, že buď používáme logiku, nebo ne. Opět uhýbáte od toho, co je, a vždycky si najdete něco bočního, ať je to ta reakce na to, ale kdyby něco... A musím také na paní kolegyni Balaštíkovou. Hlas lidu není hlas boží. To nevím.
Také děkuji za dodržení času.
Ale vy z nich čerpáte!
Paní poslankyně Zuzana Ožanová a připraví se pan místopředseda Karel Havlíček, také ještě s faktickou.
Kolegyně, kolegové, paní ministryně a pane ministře, já většinu poznámek, co mám, si nechávám na svůj proslov. Nicméně jak bylo řečeno, skutečně hodlám zareagovat pouze na to, co tu bylo. Prosím, netrapte moje uši. Já jsem ještě nezažila, že by tady někdo zpochybňoval nebo shazoval poslanecký mandát, který vznikl nástupnictvím. Promiňte, tak s tím jsem se ještě tady nesetkala. Domnívám se, že to bylo absolutně nevhodné.
Děkuji za dodržení času. Nyní pan místopředseda Karel Havlíček se svou faktickou a poté pan poslanec se ještě hlásí. Prosím.
Pane poslanče Hellere, prostřednictvím paní předsedající, nikdo nezpochybňoval, že na to máte právo. Já jsem to tady i řekl jasně v mém příspěvku. Ale my zpochybňujeme jinou věc. Ještě k tomu Maďarsku prosím. Protože jediný, kdo řeší problém Maďarska, je Česká republika. Já jsem se spojil s představiteli vlády maďarské a oni opravdu fakt žádný problém nemají. Nemají s tím nejmenší problém a opravdu se to řeší pouze u nás.
Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Hubert Lang a pak máme ještě jednu faktickou.
Děkuju, paní předsedající. Uvědomte si, že hnutí ANO má 72 poslanců. Jsme nejsilnějším poslaneckým klubem. Všichni jsme získali mandát. My jsme nikdy nezpochybňovali jakýkoliv mandát, který zde ve Sněmovně vznikl. To znamená ani mandát, který má KDU-ČSL.
Děkuji za dodržení času. A ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Šimon Heller. Je stále přihlášena paní místopředsedkyně. Prosím.
Někoho by mohlo napadnout, že tady zazněla lživá prohlášení. Já jsem v tomhle konsenzuální a mírný. Já jsem přesvědčen, že jste pouze nedávali pozor. Já jsem žádný mandát nezpochybnil. Já jsem konstatoval fakta. A stejně jako tady zazněla fakta o nástupu pana kolegy z TOP 09 v minulém období, ano, to jsou fakta, tak se jich prosím vás nebojte. Říkám, poslouchejme se navzájem. To, co jsem konstatoval, jsou fakta. Demokratické volby proběhly. A mimochodem, abych reagoval na kolegu Langa, prostřednictvím paní předsedající, opět nerozhodují průzkumy. Rozhodují volby. Prosím, paní předsedající, aby uklidnila tady kolegu, který na mě před chvílí tamhle... Nebo umravnila tak, aby se choval takovým způsobem, jako odpovídá Sněmovně.
Nevšimnu si každého poklepání na hlavě.
Takže jen abych to dokončil. Rozhodují volby. Ale prosím vás, držme se faktů. Ty volby nějak proběhly, každý byl nějak zvolen. Někdo byl vykroužkován nahoru, někdo se sem dostal jako náhradník.
Já bych jenom chtěla připomenout, máme písemně přihlášené s faktickými, takže z místa to je až poslední. Jenom chci opravdu připomenout, už je to velká řada faktických, je opravdu třeba reagovat na předřečníky, nebo tedy fakticky upřesnit, když byla nepřesnost. A já bych opravdu ráda, abychom se mohli vrátit k těm, kdo jsou řádně přihlášeni. S faktickou tedy chce nyní ještě paní poslankyně Berenika Peštová a potom se může připravit pan poslanec Vít Vomáčka. Prosím, paní poslankyně.
Já děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych také opět na pana poslance Hellera chtěla zareagovat. Já tady také musím vydržet spoustu posměvů a bouchání a plácání si na hlavu a nežaluju, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající.
Děkuji za dodržení času. A pan poslanec Vít Vomáčka je nyní na řadě se svou faktickou, připraví se paní poslankyně Zuzana Ožanová.
Vážení občané, prosím vás, tohle opravdu nesledujte. To je pod úroveň. A je jedno, jestli je to z koalice, nebo z opozice. Vystupuji tady jako slušný člověk, a když si budu chtít zajet do kolegy, neznám jeho jméno, tak opravdu do té Sněmovny nepatří klepání na čelo a podobně. Říkám to s pokorou, neútočím. Prosím pěkně, vraťme se k EET a přestaňme tady s těmi útoky. Není to hodné této ctihodné Sněmovny.
Děkuji, pane kolego. A nyní paní poslankyně Zuzana Ožanová. Prosím.
Chtěla bych říct, že občané dneska nemohli část této schůze sledovat. Chtěla jsem namítnout, že tu není pan zpravodaj, ale nyní ho vidím. Nicméně pana ministra nevidím.
A nyní je ještě s faktickou přihlášena paní poslankyně Margita Balaštíková. A prosím, z místa, vaše faktická.
Dámy a pánové, pojďme se vrátit k faktické rovině. Já se s většinou kolegů bavím, a bavím se za dveřmi tohoto sálu velmi racionálně, velmi slušně, velmi pokorně. Pojďme se k tomu vrátit i v Poslanecké sněmovně. Já jenom taková věc. Bavíme se tady o EET, bavíme se tady o nějakém systému. Já si velice dobře pamatuji, co jsme tady řešili za problémy. Kdo má EET, nemá EET. A říkám, jednoho dne přijde vládní koalice s tím, co je ve světě naprosto běžné, a to znamená limit hotovostní platby. EET nepotřebujeme ve chvíli, kdy řekneme, že máme limit pro hotovostní platbu. A pokud půjdeme do systému bankovních karet a podobné záležitosti, tak opravdu tento systém nebudeme potřebovat. Je to věc Itálie, Švédska a tak dále. Zkuste vyndat 500 eur v Itálii v hotelu a uvidíte, co se vám stane.
Ano, je to tak.
Výsledek: přijato.
Tak, tímto rozhodnutím a tímto hlasováním jste se vrátili do devadesátek, ve kterých vám bylo tak dobře, a ztratili jste jakékoliv právo říkat, že nemáte pro lidi a firmy peníze, protože jste se dobrovolně připravili plus minus o 13 miliard korun ročně.
Ještě se hlásí pan předseda Michálek.
Pardon, jenom jednu větu. Paní předsedkyně, zeptejte se svého šéfa, co dělal v těch devadesátkách.
Připomínám, že v úterý 29. listopadu budeme ve 14 hodin pokračovat ve 45. schůzi Poslanecké sněmovny, kterou následně přerušíme, a ve 14.15 hodin zahájíme 47. schůzi Poslanecké sněmovny.
Každá předchozí Sněmovna připouštěla tento okamžik pouze výjimečně a takovému kroku předcházela vždy rozsáhlá a hlavně odborná diskuse. Poslanecká sněmovna v tom současném složení ztratila díky vám pěti zaslepeným schopnost diskutovat a hledat dohodu. Kolegyně, kolegové, dnes, a říkám to znovu, opět na sílu, nejspíš tato Sněmovna prohlasuje úplné zrušení EET, toho nenáviděného systému, který tady přece zavedl Babiš, který umožňuje finančákům kontrolovat do posledního detailu podnikatele, podniky i občany tohoto státu. Ale je to skutečně tak? Nežijeme náhodou v době, kdy každá získaná koruna do státního rozpočtu může pomoct zlepšit celkovou situaci našich obyvatel? Proč se vzdáváme systému, který prokázal svoji funkčnost a v množství případů dokonce pomohl těm podnikatelům? Sami to říkají, a vy říkáte ne, nemají pravdu, my se ptáme jiných podnikatelů a ti říkají něco jiného. Možná to nevíte, možná to víte, ale zadání je asi jiné. Vzpomínáte si vlastně na ty skandály konkrétně politiků ODS, kteří odkláněli svoje finance nebo optimalizovali různým způsobem svoje daňové základy? A možná i mnoho z nás je proto v politice. Podle mě se skutečně vracíme do doby devadesátek a z toho je mně osobně docela smutno. Znovu připomenu, a mnozí z vás si to jistě pamatují, jakým martyriem a negativními reakcemi jsme jako hnutí ANO prošli, když jsme nakonec tento fungující model do řízení českého hospodářství vnesli. V běžném obchodním styku je účtenka nedílnou součástí reklamačního procesu. Pro majitele restaurace nebo řemeslné dílny z takto zmapovaného toku financí mohou vzniknout další, sekundární ukazatele, které mohou pomoci při dalším směřování nebo rozšiřování podnikání. My jsme je vlastně edukovali, my jsme jim pomohli. Tato data jsou ale důležitá i pro rozhodování státu a to vy víte. Kolegyně, kolegové, prosím, uvědomte si, v jaké jsme dnes situaci. Republika potřebuje peníze, aby mohly běžet sociální programy a služby, aby bylo na důchody a platy. A náš dnešní pan ministr financí tradá, vypustí jeden z klíčových mechanismů, který mu může pomoct udržet přehled, co se vlastně u nás mezi plátci daní děje. Jenže dámy a pánové, tohle všechno na Silvestra skončí. Nebudou vám ty prostředky opravdu chybět? Vážené poslankyně, vážení poslanci, EET rozhodně je nástrojem, a slyšeli jste tady dnes dostatek argumentů, který pomáhá státu udržovat vědomí o finanční a daňové kondici státu. Ale jak pozoruji vaše vládnutí, tak je to zřejmě cíl. Vedete tento stát do záhuby. Vykřikování, že za všechno může Babiš, už dávno neplatí. Teď za všechno můžete vy. A dá nám všem práci, všem, kteří máme zájem naši republiku rozvíjet a ne rozebírat ji jako lego, dá nám hodně práce, než to po vás dáme dohromady. Stydím se.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane ministře, je jasné, že elektronická evidence tržeb výrazně zlepšila přehled o podnikatelském prostředí. Já i mnoho dalších odborníků stále doufáme, že ke kroku úplného zrušení nedojde. Od roku 2016, kdy byl přijat tento zákon, došlo k významným společenským a ekonomickým změnám. Díky EET si obchodníci velmi rychle osvojili bezhotovostní platby a my jsme se tak opravdu mohli cítit jako v 21. století. Zrušení EET způsobí ústup obchodníků od bezhotovostních plateb a vrátíme se o deset let zpět. Kdo říká opak, tak si lže do kapsy.
Samotná účtenka je tak vlastně transparentním účtem, který odstraňuje mezi zákazníkem a prodejcem podezření z podvodu. Na druhou stranu prodejce si tak vytváří dobré vztahy se zákazníky, má lepší přehled o svých tržbách, skladovém hospodářství a často tím také eliminuje podvody svého personálu. Ptal se někdo těch firem? Firmy by třeba uvítaly, kdyby výměnou za setrvání v EET získaly výhody. Elektronická evidence tržeb tak vlastně nevadí nikomu, koho se týká. Z nějakého důvodu vadí jen a pouze současné vládní koalici. A proč? Ročně se jedná zhruba o 14 miliard. EET jednoznačně splnila očekávání a narovnala podnikatelské prostředí v České republice. Eliminace nekalé konkurence a vytvoření podmínek pro férové podnikatele byly i důvodem, proč byla EET od začátku podporována většinou profesních a odborových asociací, komor a svazů. Nenacházím jediný důvod, proč elektronickou evidenci tržeb zrušit, proto budu hlasovat proti tomuto návrhu.
Nyní vystoupí paní poslankyně Berenika Peštová a připraví se paní poslankyně Monika Oborná. Omlouvám se, ale skutečně to tak funguje. Paní poslankyně Oborná je nyní na řadě. Prosím. Prosím.
Hezký den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře. Samozřejmě chápu, jsme ve třetím čtení. Někteří kolegové už to zde zmiňovali. Vlastně paradoxně tím svým rozhodnutím jdete proti zástupcům podnikatelů, protože právě jeden z významných hlasů pro podporu dobrovolné evidence zní z Hospodářské komory. Stát by mohl díky dobrovolné evidenci tržeb cíleně oceňovat transparentně fungující podnikatele namísto plošného demotivujícího projevování nedůvěry ke všem podnikatelům en bloc, říká tiskový mluvčí Hospodářské komory. V obecné rovině Hospodářská komora myšlenku EET podpořila, neboť v ní vidí stejně jako ostatní kritici rušení evidence opatření, jak omezit nekalou konkurenci, respektive narovnat podnikatelské prostředí. Cituji: Podnikatelé, kteří zatajují tržby, a tedy neplatí daně ani zdravotní a sociální pojištění, jsou nepochybně zvýhodněni vůči těm, kdo jsou řádnými plátci. To jsou konkrétní věty, které zní z Hospodářské komory, která zastupuje právě podnikatele. Řada podnikatelských svazů chce zachovat EET právě proto, že chtějí ukázat, že nejsou příživníci, kteří státu neplatí daně, a že jejich sektor je poctivý, doplňuje Miroslav Lukeš. Tohle je jasný názor a vzkaz právě od lidí, kteří zastupují podnikatele. A já opravdu nechápu, že tato vláda přichází s návrhem na úplné zrušení EET a nezanechá alespoň dobrovolnou evidenci tržeb. Chtěla bych zde také připomenout, že EET podpořila celá řada podnikatelských svazů i samotných podnikatelů, kteří - opakuji - žádají alespoň jeho zachování v dobrovolné formě. EET se osvědčilo jako projekt úspěšný, jako projekt, který vedl k narovnání podnikatelského prostředí. A já jsem přesvědčená, že bychom měli tyto názory lidí z praxe vyslyšet, a ještě jednou prosím zvážit alespoň podporu dobrovolného zachování elektronické evidence tržeb. Děkuji vám za pozornost.
Nyní tedy paní poslankyně Margita Balaštíková, taktéž nepřítomná v sále, čili paní poslankyně Berenika Peštová přichází na řadu. Připraví se pan poslanec Martin Kolovratník potom.
Jelikož vládnoucí koalice tedy nechce poslouchat hlas opozice, tak já jsem si taky samozřejmě připravila, nebo podívala jsem se do novin, co se kde všude píše o tom, a našla jsem si článek, kdy se k tomu vyjadřují odborníci. Stát přijde o možnost průběžného sledování stavu ekonomiky v jednotlivých oblastech podnikání i regionech republiky. Poslaneckou sněmovnu čeká rozhodnutí o osudu elektronické evidence tržeb. Podle odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic si stát jejím zrušením odřízne potenciální nástroj pro snadnou alokaci dotací v návaznosti na výši evidovaných tržeb a zlikviduje již vybudované důvěryhodné úložiště účtenek, které by mohlo být základem pro standardizaci elektronické účtenky. Proti zrušení je i Hospodářská komora, to již bylo i přede mnou řečeno.